Co však naopak neřeší, je náplň samotných vzdělávacích kurzů, diverzifikace či individualizace ve vzdělávání úředníků samospráv. Nicméně jedná se o posun pozitivním směrem.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Podívám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Zahájil jsem hlasování. Hlasování pořadové číslo 230, přihlášeno 86 poslankyň a poslanců, pro 72, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Takže končím prvé čtení tohoto tisku a děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.
Hlasování číslo 210, přihlášeno je v tuto chvíli 77, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Z pověření vlády se nyní slova ujme paní ministryně Benešová. Poprosím o klid.
Děkuji za slovo. Materiál souvisí s vysláním našich vojáků do Mali a též do Nigeru a Čadu v rámci sil Takuba, které již bylo oběma komorami Parlamentu schváleno. Příspěvek do sil Takuba o síle 60 vojáků je partnerskými státy již netrpělivě očekáván. Před vysláním vojáků do Mali je však třeba splnit jednu důležitou podmínku, kterou je zajištění jejich náležitého právního postavení v této zemi. Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto předloženého materiálu za pana ministra Metnara.
Dovolte, abych hned v úvodu řekl, že náš poslanecký klub SPD odmítá podpořit tento dodatek. Teď vám řeknu důvody, proč to nechci. Seřadil jsem to do čtyř. Pokud máme Ministerstvo obrany, tak naši vojáci by měli být tady a bránit naši vlast. K tomuto kroku, přítomnosti českých ozbrojených sil na území těchto států, nám nedaly legitimní vlády svolení. Naše přítomnost by mohla být v přímém rozporu s mezinárodním právem a zásadami diplomacie.
Děkuji, pane předsedo. Já jsem jako předsedkyně výboru pro obranu tento tisk projednávala.
Omlouvám se za slovník. Jejich živnosti jdou do kopru. Nevědí, co budou dělat. Mají leasingy, mají všechno. Určitě jim nestačí ty covidy 400 korun na den. Určitě nestačí. A my jdeme do nějaké Mali s nějakými Francouzi bojovat jejich války. Máte strach z toho, že ti Malijci, ti teroristi z Mali, přijdou do České republiky? Bude to levnější, bude to efektivnější. Máte strach, že přijdou do Itálie? Ať to brání ve Francii, ať to brání v Řecku. Pojďme bránit my svoji zemi, aby sem nejezdili nežádoucí lidé, kteří znásilňují naše děti. To by nerozchodil. Takže přátelé, nebudu pro to hlasovat. Nehlasujte pro to ani vy! Jsou to i vaši voliči. Ty peníze chybějí České republice. Chtěl jsem použít explicitnější slovo, ale protože mě pan předsedající upozornil, tak ho nepoužiji. Není to k ničemu. Hlasujme proti rozhazování peněz českých daňových poplatníků!
A několik faktických poznámek - pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Ondráček.
Skutečně dneska díky covidu bohužel nevidíme v našich sdělovacích prostředcích, co se děje v Africe, co se děje v Sýrii, co se děje v Iráku, co se děje v Afghánistánu. Ta situace tam není lepší, naopak.
Další faktická poznámka, pan poslanec Ondráček, poté paní poslankyně Černochová.
Prostě řekněme si to, nejsme toho schopni. Vzpomeňme si, nebo si najděte, pane poslanče, Jardo, najdi si, kolik lidí sloužilo u pohraniční stráže před rokem 1989 a jak dlouhá hranice byla. Prostě nejsme toho schopni. Jestli to vláda tvrdí, tak lže. A já to říkám opakovaně. To je realita dnešní doby.
Například u kolegů z Komunistické strany Čech a Moravy jsem tam našla, že chtějí zamezit migračním vlnám pomocí preventivních akcí. Mise Takuba je přesně takovou preventivní akcí. A myslím si, že tedy náš zájem, váš zájem je naším zájmem společným. Co se týče vystoupení pana kolegy poslance Foldyny, tak bych ho chtěla ubezpečit, že co se týče Nigeru, tak konkrétně v Nigeru ti vojáci fyzicky nebudou. Jeden by měl být na velitelství v Čadu. Jinak tam fakticky ti vojáci nebudou.
Já si toho vážím. To je diskuze. Prosím vás, ale jde o podstatu věci. Jaký teroristi? Nás ohrožuje to... Ano, pan kolega říkal, máme málo vojáků. Jedním z atributů státu je, že zajišťuje bezpečnost svých občanů. Zajišťuje bezpečnost svých občanů! Co tam dělají? Jak poznáme, že už jsme zlikvidovali ty teroristy? Já ho nepoznám, ani vy. Žádný tálibánec tady na babetě nepřijel, že by vás ohrožoval v Praze. Ale přijíždějí sem obchodníci s penězma, s plnýma kuframa. Kolik miliard vydělají na těch drogách... Vy si myslíte, že o tom nikdo neví? Že to je jejich akce, že těch 90 tun přivezli v košíku s jabkama?
Musím se ale ohradit proti tomu, jakým způsobem se tento návrh vlamuje do souladnosti soukromého práva. A vůbec bych předpokládal, že tento návrh, jakkoli se týká bytové problematiky, by měl mít jako garanční výbor výbor ústavně-právní. To je zásadní koncepční změna a zásadní vnášení zmatení do soukromého práva. To znamená, máme tu jedno slovo společnost, které se ve smyslu korporací používá pro společnost osobní a společnost kapitálovou. A najednou řekneme, že družstvo je vlastně taky společnost. To není drobnost, to není žádný právnický formalismus. To je něco, co když jsme tady všichni svorně, tedy věřím, že tady svorně chceme zjednodušovat právní řád, a najednou vytvoříme zákon, který řekne, že společnost znamená něco jiného než společnost ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Bavme se o tom účelu, který je podle mne dosažitelný jinou cestou. To je zásadní změna, to je zásadní změna. Nemůžeme prostě říct, že společnost je družstvo. To není možné říci, vytvořit další paralelní systém v soukromém právu. Třeba toto by šlo nějakým způsobem zkorigovat. To řešíme my v ústavně-právním výboru, tam by to mělo být přikázáno.
Váš návrh jsem si pochopitelně poznamenal. Teď s přednostním právem paní ministryně. Takže s přednostním právem paní ministryně Klára Dostálová, potom paní poslankyně Kateřina Valachová a úplně nakonec má zájem vystoupit za navrhovatele pan poslanec Jan Birke.
Děkuji za to potvrzení. Definovala zhruba 15 problémových bodů. Jde o to, že Ministerstvo samo pracuje na zákonu o dostupném bydlení. Uvědomuji si, v jakém časovém úseku jsme, že jsme těsně před volbami a že skutečně dlouho mnoho stran i v Poslanecké sněmovně volá po zákonu o bydlení, o dostupném bydlení. Prostě o zákonné normě k bydlení jako takovému. Je potřeba ale opravdu ten zákon vzít z gruntu, podívat se na něj, doplnit mnoho věcí, jako zejména definice. To znamená, skutečně je potřeba tento zákon dopracovat. Já bych chtěla podtrhnout slova pana poslance Feriho, že základ je zrychlení výstavby. Potřebují samozřejmě mít možnost se vůbec do toho bytu dostat, pokud jsou to samozřejmě byty určené k sociálním účelům, třeba pro nějaké problémové obyvatele. Takže těch problémů v oblasti bytové politiky je hodně. Já nebudu navrhovat jménem vlády návrh na zamítnutí. Naopak, mohlo by to být ku prospěchu bytové politiky.
Děkuji, pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo, dostupné bydlení je něco, o co usilujeme dvě, možná tři dekády, aby to v České republice skutečně platilo a skutečně fungovalo. A všichni víme, že zejména v případě mladých rodin, ale také seniorů to zdaleka pravda není. Tady odkazuji na předkladatele Jana Birkeho, tak jak popsal tvrdá data, jak si stojíme. Je to zkrátka šance, aby bydlení nebylo jako právo na papíře, ale aby každý si to mohl odžít a za rozumný peníz měl slušné a důstojné bydlení.
To jednoznačně vysvětluje Nejvyšší správní soud. Je možné si zvolit jasná a objektivní kritéria právě toho typu porušení - jeden den, porušení dva dny, porušení čtyři dny - a ta potom samozřejmě aplikovat na všechny případy stejně. To je jasné. Ale zákon dává tohle pole, jaká kritéria zvolit. Děkuji za pozornost a budu ráda za reakci paní ministryně.
Děkuji. Ano, paní ministryně se přihlásila k rozpravě, takže prosím.
Děkuji. Paní poslankyně Richterová v podstatě říká: Od září jsem žádala paní ministryni Maláčovou jednat nezákonně. Je mi to velmi líto, ale zároveň musím - a je to má povinnost - držet nějaký systém a nějaký rámec. My jsme ho nastavili. Když jsme tady projednávali tento zákon, tak to nikdo nezpochybňoval, a zpětně to měnit by bylo nespravedlivé vůči všem ostatním firmám, které to zvládly, a také s obrovským úsilím. Velká část firem měla obrovské problémy ten 20. den stihnout, a přesto to zvládly.
Já jsem přesvědčena, paní ministryně, že jsem nic takového nežádala, co mi podsouváte. To je jedna věc. Tak na tom je vidět, že tam bylo potřeba hledat řešení, a bohužel se ministerstvo rozhodlo držet se svých letitých právníků, a ne se tomu od září věnovat, od té doby, kdy bylo známé, že to je dost velký problém.
To je potřeba, abychom si sladily čísla. To je potřeba také rozlišovat. V tuto chvíli Ministerstvo práce a sociálních věcí podobný program, jako je Antivirus C, nechystá. To znamená, prosím, nesměšujme jablka a hrušky dohromady, je to nepřípustné. Naopak, je potřeba respektovat ty odborníky, kteří se snaží držet nějaký systém pohromadě.
Mám tady dva návrhy, další nemám, takže budeme hlasovat. Tento tisk je přikázán hospodářskému výboru jako dalšímu výboru. A dále budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Je přihlášeno 87 poslanců, pro 19, proti nikdo. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto bodu.
Samozřejmě že musí být správně nastavené i kontrolní mechanismy, aby se tento systém nezneužíval a byty skutečně sloužily těm, pro které jsou určeny. Uvědomme si, že právě dostupnost bydlení zasahuje do další oblasti našich životů. Bavíme se zde o životě našich dětí, budoucích generací. Dovolte mi na závěr tři poznámky, které jsou ale velmi důležité pro to, aby tento návrh prošel Sněmovnou. No a v neposlední řadě je moje žádost.
Děkuji. My nemáme otevřenou rozpravu, nic, tak... aha, tak jo, tak jo, dobře. Teď tady mám jednu omluvu. Takže kdo souhlasí s tím, že zpravodajem pro prvé čtení bude místo Ivana Bartoše poslanec Ondřej Profant?
Jedná se o návrh zákona předložený skupinou poslanců, kterou zastupuje pan poslanec Jan Birke a který vláda na své schůzi projednala a posoudila dne 17. srpna 2020 a vyslovila k němu negativní stanovisko. Návrh má ambici zlepšit situaci na trhu s bydlením, která je, jak konstatuje důvodová zpráva, nevyrovnaná. Navrhovatel uvádí, že pro zlepšení situace v oblasti dostupnosti bydlení je nezbytné regulovat trh přirozenou tržně konformní cestou, a to investicemi na straně nabídky. V důvodové zprávě však chybí vysvětlení, jak situaci na trhu s bydlením tento návrh konkrétně vyřeší, což jsou samozřejmě věci, které asi můžeme dořešit na výboru, takže uvidíme, jak se k tomu Sněmovna postaví.
To znamená, cestou, jak zajistit dostupné bydlení, je výstavba.
Vážené kolegyně a kolegové, ještě jednou dobrý den. Já jsem nesouhlasil s tím krokem a nesouhlasím ani s tímto. Jinak přejmenujme potom Ministerstvo obrany na Ministerstvo zahraničních misí. Pak to budu brát.
Děkuji, pane předsedo. No, možná bychom se všichni divili, pokud bychom nechali vox populi hlasovat o tom, jestli by se situace z roku 1968 mohla, nebo nemohla zopakovat, pane kolego Holíku, prostřednictvím pana předsedy Vondráčka. Všechny ty země, jejich governmenty, jejich vlády nebo parlamenty daly souhlas, jinak bychom to tady neměli a neprojednávali bychom to v rámci té mise, ne tedy dneska v rámci bilaterálních nebo multilaterálních smluv, ale v rámci toho nasazení, kde i podle platné Ústavy České republiky je zapotřebí souhlas 101 poslanců, který tady byl. Tolik k panu kolegovi Holíkovi. K panu kolegovi Foldynovi.
Děkuji za přesné dodržení času. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já na rozdíl od pana kolegy Pociťuji obavu. Pociťuji obavu z toho, co se objevuje v celé řadě myšlenek a postojů některých z nás, naprosto oprávněných, protože každý můžeme mít svůj názor na to, jaká je naše zahraniční politika a co děláme. Všichni tady hovoříme o tom, že nechceme migraci. Já jsem poslední, který by vítal migranty, byť nosím roušku. Neznamená to, že když nosím roušku, vítám migranty. To je vzkaz někam jinam. Ale myslím si, že naše působení v zahraničních misích a silách je právě to preventivní působení, abychom nemuseli postavit na hranice stovky vojáků, policistů a pak střílet ty, kteří třeba zachraňují holý život, byť mnohdy mezi nimi mohou být i lidé z jiného důvodu. Bohužel mi už vyplynul čas, chci ho dodržet.
Váš čas. Pan poslanec Ondráček faktická poznámka.
Podívejte se, jak je to v tom Afghánistánu.
Mám zde faktickou poznámku - pan poslanec Grospič, ale mává na mě, že to je asi omyl. Tak tím pádem je to všechno. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho v sále nevidím. Rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo, paní ministryně? Budeme hlasovat o usnesení, tak jak nám bylo předloženo zahraničním výborem. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednání tohoto bodu. Otevírám bod Informace ministryně práce a sociálních věcí o čerpání z programu Antivirus A a B a o kontrolách, které spustil Úřad práce Poprosím, aby se slova ujala ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová.
Chtěla bych k tomuto bodu poznamenat šest základních věcí. Jedna poznámka: protože se to tady debatovalo velmi hojně minulý týden v souvislosti s prodloužením nouzového stavu, tak upozorňuji, že režim A neproplácí firmám nemocenskou, ale pouze karanténu zaměstnance. Samozřejmě se pak také týká náhrad mezd u uzavření či omezení provozu v důsledku krizových a mimořádných opatření vlády.
Pozorně jsem vás poslouchala a slyšela jsem to vaše zdůraznění, že se to ustanovení podle vás týká důchodového pojištění. Takže ta otázka je: Nemůžete odpustit aspoň toto? Byla by to převážná část škody a vyřešilo by to velký kus situace těch malých firem.
Budeme pokračovat v rozpravě, jestli se někdo hlásí. Prosím.
Děkuji za slovo. Já se prostě snažím hledat cestu, není mi jedno, že několik desítek firem kvůli tomuto může zkrachovat, přijde mi to nelogické.